Děkuji vám. Prosím, abyste se soustředili. Potřebujeme na to 101 hlasů. Kdo je proti? Děkuji vám.
Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kubíček.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já budu méně dramatický v současné chvíli. Za druhé. V podrobné rozpravě se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím.
Přesně tak, pane poslanče. Eviduji s faktickou poznámkou přihlášku pana poslance Laudáta. Máte slovo.
Dobré odpoledne dámy a pánové. Dávám procedurální návrh, abychom vrátili zpátky tento zákon k projednání rozpočtovému výboru.
Pan ministr financí Andrej Babiš? V tom případě budeme hlasovat nejprve o návrhu vrácení. Ještě zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. První je přihlášen pan poslanec Šincl.
Děkuji, pane předsedající.
Máte slovo. Neeviduji nikoho dalšího, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Nyní přikročíme k projednávání dalšího bodu a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Pane místopředsedo, já vás požádám, abyste se ujal slova. Máte pravdu, pane vicepremiére, protože výbory byly přerušeny v projednávání tohoto bodu.
Tedy bohužel nemůžeme postupovat dál.
V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Budeme pokračovat dalším bodem. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.
Já se chci zeptat.
Věřím, že tyto navržené změny, které jsou zkonzultovány s Ministerstvem životního prostředí, budou ku prospěchu věci a ve třetím čtení najdou vaši podporu. K těmto pozměňovacím návrhům se samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Jako odpady nadále zůstávají kanalizační vody, které jsou skladovány v jímkách. A tady někdy soudy při svém rozhodování dokonce nejenom pracují se samotným textem zákona, ale sahají i do důvodové zprávy. O tom tady mluvil můj kolega Josef Kott. Čili já v tuhle chvíli nepředkládám žádný pozměňovací návrh, jenom se obracím na pana ministra s těmito dvěma prosbami. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji panu zpravodaji a ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není zájem o závěrečná slova, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Dalším bodem našeho jednání je
Z kontrolních závěrů vyplývá potřeba důsledné kontroly České exportní banky ze strany Ministerstva financí, a to jednak z pozice poskytovatele každoročních dotací ze státního rozpočtu, jednak z pozice významného akcionáře při kontrole činnosti České exportní banky při poskytování úvěrů. Hlavní změny, které jsou předmětem návrhu novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, zvyšují transparentnost produktů poskytovaného podpořeného financování a Ministerstvo financí umožní efektivní kontrolu při poskytování dotace ze státního rozpočtu. Za tímto účelem návrh zákona počítá s vydáním informací ze strany exportní banky, které se týkají úvěrů poskytovaných v rámci podpořeného financování vývozu.
Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu.
Vydělávat, dělat zisk transparentně. Jsou to nejlépe hospodařící jednotky. Lepší než stát, lepší než kraje. A nejhůř je na tom stát. A pane poslanče Kučero, už neříkejte, že nevybíráme daně, už si to konečně nastudujte, prosím vás. Takže ty daně vybíráme automaticky, samozřejmě. My neděláme kšefty. A to, co se rozhodlo v nějakém čase, v nějaké situaci, a teď o tom přemýšlím, jestli je to dobře vlastně.
Já vám děkuji. Máte slovo.
Na školení o výběru daní za první polovinu tohoto roku.
Myslím, že by bylo dobře, kdyby si stát zmapoval například oblast sportu, kolik peněz dávají obce a města do podpory mládežnického sportu, neregistrovaných sportovců. Do výstavby, údržby a velmi levného nebo bezplatného používání sportovišť. Jsou to obrovské peníze. Ne všichni chodí sportovat a chtějí být aktivními sportovci. Jsem si skoro jist. A uspějí jenom některé obce. A ne ty nejlepší projekty, ale jak velmi často bývá, ty nejlépe napsané projekty. A to je velký rozdíl.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr životního prostředí nám předkládá další z řady zákonů, které jsou vynuceny legislativou Evropské unie. Tak je tomu, skoro bych řekl, již pravidlem. Bohužel jedním ze zákonů, které nejsou Unií vynuceny, je zákon o ochraně přírody a krajiny, který máme na programu této schůze, a ten bohužel bude mít velmi negativní dopad. Chtěl bych se zabývat tímto zákonem, který je vysloveně technický a skutečně pro laika velmi složitý. Já jsem konzultoval jeho text s pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje a došel jsem k názoru, že jsou tam některé věci, které minimálně ve druhém čtení zaslouží diskuzi. Přitom podle tohoto zákona touto osobou zřejmě bude Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Tedy příslušné závazné stanovisko by v tomto případě měl vydávat úředník, který složil zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Čili to je můj pozměňovací návrh, který potom přednesu v podrobné rozpravě. Dále se domnívám, že v tom zákoně jsou obsaženy další nedostatky, které poměrně nepříliš výrazně reagují na to, čeho jsme byli svědky například při haváriích ve skladech munice v obci Vrbětice, případně při nálezu nepovoleného materiálu v obci Slatina u Vysokého Mýta. Čili to je můj návrh, poměrně ne příliš obsáhlý co do formy, ale podle mě důležitý vzhledem tedy k pravomoci samosprávných krajů a jejich krajských úřadů. V podrobné rozpravě se potom přihlásím a ještě znovu tento návrh přečtu.
Já děkuji panu poslanci Zahradníkovi a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Zahajuji podrobnou rozpravu. Já děkuji panu poslanci Zahradníkovi za odůvodnění jeho pozměňovacího návrhu. Není zájem. A protože neeviduji návrh na vrácení návrhu zákona k novému projednání, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.
A podle mě si to žádný náměstek nemůže dovolit, takhle si hrát s rozpočtovým výborem. Zkusím to tady, a když to nevyjde, tak to zkusím vedle. Proč ne? Ale měli bychom trvat jako rozpočtový výbor, aby si Ministerstvo financí za svým názorem stálo, a můžeme s tím souhlasit, nebo ne.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr Babiš se rozhořčil velmi teatrálně na pana poslance Šincla s tím, že si vyprošuje, aby naznačoval některé jeho případné konflikty osobních zájmů, s tím, že to přece šlo úplně mimo něj, on to neřešil, to řešil jeho náměstek, a teprve na koaliční radě pod tlakem pana premiéra si vlastně uvědomil, jaké by mělo být to stanovisko. Jednak tomu příliš nevěřím - a především, ono to, dámy a pánové, není poprvé. Ale my jsme tady byli svědky zhruba před měsícem, kdy ve věci, která se ho bytostně týkala, dokonce tam ohlásil konflikt zájmů, to se týkalo biopaliv, pan ministr financí tady v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu hlasoval ve prospěch své firmy, a když pak na tiskové konferenci byl dotázán, proč nepodpořil návrh pana poslance Raise, když říkal, že ho podpoří, tak říkal: já jsem tam seděl za Ministerstvo financí, to stanovisko bylo neutrální, tak já se nemůžu rozdvojit, já jsem se musel zdržet hlasování. Prostě když lže někdo pořád, tak proč bychom mu jednou měli věřit, že říká pravdu? Pan ministr často opakuje, že nelže a nekrade, ale tohle už je asi takový sedmý případ, kdy lže zcela jistě. A jistě víte, co dělá ten, kdo lže.
Já vám děkuji. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já se do toho nechci plést věcně, protože to je záležitost rozpočtového výboru a ani jsem u těch jednání nebyl a nevím, jak probíhala. Nicméně pan poslanec Šincl je poslancem Parlamentu České republiky, to znamená, není zaměstnancem Agrofertu, je poslancem koaličním a způsob, jakým tady byl napaden, nepovažuji za příliš kolegiální.
Já děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem nechtěl reagovat na slova pana kolegy Kalouska, na to reagovat nebudu, ale chtěl jsem reagovat na slova pana kolegy Stanjury stran toho, kam vůbec ten pozměňovací návrh pana kolegy Šincla patří. Zdali tedy patří do projednávané novely o pojišťovnictví, nebo zdali patří do pojišťovacích zprostředkovatelů. Je možné ho uplatnit v obou.
Já vám děkuji, pane poslanče. Další faktickou poznámku má pan poslanec Jan Volný.
Děkuji. To ho nechávalo klidným. Takže pojďme měřit jedním metrem.
Já v reakci na předchozí vystoupení - já si myslím, že v těch dvou vystoupeních byl zásadní rozdíl. Já se ztotožňuji s tím, co řekl kolega Urban. Je koaliční rada, je rozpočtový výbor, jsou různá místa, kde se vedou rozhovory. A pokud jeho vystoupení je slušné, tak na ně má právo.
Já vám děkuji.
Já bych jenom zopakoval fakta. Proto já mluvím o podrazu. A vy to dobře víte. Celé to bylo ve vaší režii.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo. Znovu opakuji, Armáda České republiky nebo Česká republika nemá příliš zkušeností s působením v misích OSN. Toto je příležitost, jak poslat lidi, kteří se naučí - a to není jenom o tom, že tam budou ti lidé, ale naučíme se i procesní a další jiné věci, které souvisejí s působením v misích OSN. Kde jinde máme nabrat tyto zkušenosti? Rozšíření mandátu, to je pouze předpoklad, že k němu může dojít.
Pan poslanec Stanjura ještě jednou.
Já prostě nechovám hlubokou důvěru v organizaci, která se jmenuje Organizace spojených národů. To je realita této organizace. A já nevím, jestli my máme hledat zkušenosti v NATO, což podporujeme my, anebo u OSN. Pro mě je ta volba poměrně jednoduchá. Není na tom nic špatného. Proč nás nutíte, abychom se zdrželi hlasování u té mise do Mali? Já si to prostě nemyslím. Nic takového tam není. To jsou prostě jiné příběhy, jiné lokality, jiná řešení a jiné přístupy.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Asi bychom se dostali docela daleko. A izraelská strana prostě tu možnost vítá. Nikdo netvrdí, že tito tři lidé řeší nějaké migrační přesuny. Dovolím si tvrdit, že naše působení v té či oné misi rozhodně nepřispívá k nějakému ohrožení zabezpečení našich hranic.
Prosím, máte slovo.
Členové vlády, paní a pánové, já bych nevystoupil nebýt podle mého soudu katastrofálního popření mezinárodního práva od předsedy klubu ODS. Já jsem přesvědčen, že jeho urážka Organizace spojených národů si zaslouží odsouzení. Mně se nemusí líbit jakékoliv rozhodnutí Valného shromáždění Rady bezpečnosti OSN, ale je to jediný skutečný bezpečnostní systém mezinárodního práva na tomto světě. A vyprošuji si takové věci, jako je urážka Organizace spojených národů! A jestli se mi líbí, nebo nelíbí, to ano. Kdyby respektovaly alespoň státy, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti, mezinárodní právo, tak se něco takového nemohlo stát! Tak uzavírám obecnou rozpravu a dávám závěrečné slovo zástupci navrhovatelů panu poslanci Farskému.
Děkuji. Ještě jednou díky všem vystupujícím, kteří se tomuto zákonu věnují. A předpokládám, že zájem na uzavření smlouvy mají obě strany, a proto je tímto případná nečinnost a její zneužití vyřešena. Nezřizujeme, jak jsem několikrát zmínil, nezřizujeme nový kontrolní úřad, který by tady spravoval, ten registr smluv je pouze evidenčním místem, neprobíhá tam žádná kontrola. Kontrola, jak jsem řekl, je dána občanům.
Já vás do podrobné rozpravy určitě přihlásím, pane poslanče, ale mám tady jedno přednostní právo v podrobné rozpravě. Ale samozřejmě nejdřív musím dát šanci na závěrečné slovo zpravodajům. Otevřu podrobnou rozpravu, uvidíme, kolik toho stihneme. V podrobné rozpravě jako první s přednostním právem pan poslanec Vondráček.
Děkuji za slovo. Já doufám, že se s tím tady nějak vypořádám. A pouze bych tady trochu doplnil ten svůj původní návrh, neboť se tam vloudila taková řekněme nesrovnalost. Není tam zdůrazněno, že se jedná o všechny smlouvy v písemné formě. To je vše.
Nyní budeme pokračovat v podrobné rozpravě.
V jednom případě se shoduje tady se zde načteným pozměňovacím návrhem pana poslance Vondráčka, ale my jsme se spolu domluvili, takže je to i zároveň v systému. A je to na základě vystoupení a připomínek pana poslance Snopka.
Ještě si ujasním jednu věc. Tak to budeme muset tedy nechat odhlasovat. Protože v tom případě se to musí k tomu vztahovat, abychom to měli procedurálně čisté. Požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Děkuji. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský se svým pozměňovacím návrhem.
Je to pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, ke sněmovnímu tisku 42 poslanců Radka Vondráčka, Jana Chvojky a Jana Bartoška.
Já si myslím, že jsou to normální smlouvy, ba naopak, tam bychom měli vědět, co se děje. Jedná se o odvrácení a zmírnění újmy hrozící ve spojení s mimořádnou událostí. Bude velice těžké rozhodovat, jakým způsobem dostat tuto normu do podoby, aby byla naprosto stravitelná.
Děkuji panu poslanci Snopkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.
O tom, že nejde o ryze teoretický problém, svědčí množství judikatury k problematice veřejnoprávní smluv. Odůvodnění tohoto bodu: Kritérium většinové majetkové účasti zvolené předkladateli jako distinktivní znak pro určení skupiny právnických osob, pro které má platit povinnost uveřejňování smluv, je problematické. Narušuje ústavně garantovanou rovnost pro podnikající subjekty, a to navíc na základě momentální majetkové vlastnické struktury. Vlastnická struktura se navíc v průběhu času může měnit. Kdo někdy používá nějaký licenční klíč, nějaké heslo, tak pochopí, že není praktické a vhodné tyto údaje zveřejňovat. Následné odstavce se přečíslují. Pokud bude trvalá výjimka. Ustanovení bude problematické zejména v situaci, kdy se zruší typickým smluvním ujednáním, pozbývají platnosti všechny předchozí smlouvy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za všechny příspěvky, které v obecné rozpravě zazněly. Ale nerad bych nechával některé otázky, které k zákonu zazněly, nezodpovězeny. Nepovažoval bych to za slušné. Už na minulém projednání druhého čtení zazněly otázky od pana poslance Klána, tak bych mu na ně v krátkosti odpověděl. A pokud si chce přidělávat práci, může ji samozřejmě vést vedle Registru smluv. Ale to by mně přišlo nefér, protože takový argument nemusí být naplněn. Proto ho jenom uvádím spíše pro ilustraci, jak by to mohlo probíhat.